Takže my nejdeme žádnou nestandardní cestou. Informace, které se týkají využívání služeb elektronického bankovnictví, tak ty mohou být klíčovým důkazním prostředkem při odhalování sofistikovaných daňových úniků. Souvisí to vlastně s určitým vědomostním testem a případně také při vyčíslení škody v adhezním řízení trestním, které bývá jeho součástí. Správce daně primárně řeší daňové úniky, to znamená, to je jeho výlučný úkol, který mu dává daňový řád. Je nutno vždy dodržet test proporcionality. Jenom ty z vás, kteří pochybují o tom, že byl proveden dostatečný test proporcionality, dovolím si odkázat na důvodovou zprávu, kde je velmi podrobně popsán. Takže nebudu to tu číst, abych vás nezdržovala, ale tam je to velmi podrobně popsáno.
On to ví velmi dobře, že neřekl pravdu. Náhrada se daní. Řeknu prostý důvod. Takže náhrady se daní. Druhý moment je ten, kterému se říká pacta sunt servanda, ano, smlouvy jsou platné, smlouvy se mají ctít. A řekněte mi, jaká byla úcta k těm smlouvám, které tady byly předtím. Nikdy nebylo řečeno poctivě, ani v této Sněmovně, každý z ministrů to odmítal zveřejnit, co bude vydáno, co nebude vydáno. Jak ctí ta druhá strana, když má stát ctít ty smlouvy, to, že dostává finanční náhradu vedle těch pozemků? Jak je možné, že má dál aktivní legitimaci ve sporu, že může žalovat stát, aby něco vydávala soukromá osoba? Chápu, že je pravomocný a že tam je dovolání a že bude jistě ústavní stížnost.
Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Plzák, připraví se paní poslankyně Langšádlová.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Jestli se mýlím, tak jste mě opravili a omlouvám se. Jak to, že žalují obce a kraje o majetek, když ony samy tím pádem ty smlouvy nedodržují?
Zdaleka jste nevyčerpal svůj čas.
Děkuji za slovo. Součástí toho vyrovnání přece není pouze vrácení nějakého majetku a vyrovnání toho zbytku. Víte, kolika tisíc lidí se to dotklo? Dá se tohle někdy nahradit, dá se tohle někdy vyrovnat? Ano, přijalo se pozdě vyrovnání s církvemi. Po mnoha desítkách let a po mnoha výzvách Ústavního soudu. Ten majetek dál chátral. Podívejte se na to, co dneska církve i ve vašich regionech dělají. Mají školy, starají se v sociální oblasti, dávají dohromady ten majetek, který se zdevastoval. A pokud si tohoto nebudeme vědomi, tak ty ztráty budou hlubší a hlubší. Jinak na to hrubě doplatíme!
Dovolte mi stručně reagovat na pány poslance Filipa a Plzáka. Rozveselili mě, přiznám se. Já jsem mluvil o náhradě majetku, kterou vyplácí původní zloděj okradenému, a oni do toho vnesli pojistné události, a dokonce poslanecké náhrady. To jsou jiné případy. Hovořím o náhradě, kterou původní zloděj vyplácí okradenému. Můžeme to vyzkoušet, pane poslanče Plzáku či Filipe. Takhle to opravdu není. Byl to také jeden z důvodů, proč jsme chvátali, abychom to schválili včas. A za třetí. Zapomněl jsem v řečnickém zápalu navrhnout vzhledem k tomu, co jsem řekl, zamítnutí tohoto návrhu v prvním čtení. Takže tak činím nyní.
Samozřejmě je to možné i v rámci faktické poznámky.
Tak za prvé, ten příměr je zcela nesmyslný. Bavme se o tom, co je předmětem tohoto zákona. Ani za první republiky, ani po válce, ani poté. A to přece byla vaše chyba. Ale to přece je věc, která se nedala řešit tímto způsobem. To je přesně ono. Tak buď tady bude existovat, že ten, kdo dostává náhrady, ztrácí aktivní legitimaci ve sporu, aby nemohl někoho žalovat a chtít po privátních subjektech, ale dokonce i po obcích něco, co mu nenáleží. Protože to prostě ta vláda, ve které vy jste možná byl, zrovna privatizovala. Tak jaký tady je proces? Co má přednost? To si musíme říci. Prostě nemůže být dvojí náhrada.
Ne že bych věřil tomu, že se všechny podaří vyřešit, ale možná bychom se aspoň o kousek posunout mohli. Samozřejmě můj návrh na zkrácení na 20 dnů se týká obou návrhů zákona, abychom je mohli projednávat současně. Děkuji.
Tak děkuji.
Jenom pro forma, opravdu jsem souhlasil s návrhy předřečníka pana kolegy Bendy a ty návrhy předchozí na zkrácení stahuji.
Dobře, takže si to poznamenáme. Takže paní navrhovatelka, poslankyně Věra Kovářová.
Tímto vás prosím, abyste podpořili do druhého čtení.
A za sebe říkám, že možná ústní dohody jsou někdy více než psané.
Mám tady také dva návrhy na zkrácení lhůty. Takže nyní se budeme zabývat návrhem... Prosím, pane poslanče. Dobře.
Stát v posledních pěti letech neustále ukrajuje ze svobody, vždycky pod dobrým důvodem přináší další a další regulace, další a další kontroly. A já ho nehájím, to nejsou naši lidé. Tak abych nebyl obviňován, že tam hájím nějaké lidi, kteří tam přišli za vlády ODS. No, tu ztratil už v Poslanecké sněmovně. A místo aby se chovali zdrženlivě, tak ztrácejí důvěru v řídící pracovníky různých organizací. Podepsalo to 70 poslanců z šesti poslaneckých klubů. Takže nejpozději do příštího pátku tato schůze proběhne. A teď to nemyslím ironicky. My máme politické dotazy, máme politický spor. A odvádí velmi vtipně a velmi účinně pozornost k tomu, aby nás unavila, abychom se věnovali detailům. Ale to základní leží pořád na stole. Proč Finanční správa prohrává tyto spory a proč jí máme zvyšovat kompetence. A pořád něco musíme. Přitom nám bylo slibováno, že v tom Bruselu se už všechno změní. Když tam bude jezdit Andrej Babiš, tak už tolik povinností prostě nebude. Pro pana poslance Janulíka. Proč? Proč chceme být tak aktivní? Pak přijde jeden návrh zákona, druhý návrh zákona, třetí návrh zákona. A nejenom že máme implementovat, co nám říká ten Brusel, jak máme regulovat, my si tam ještě něco přidáme. Jak věrohodná je kritika přílišné regulace z Bruselu, když k tomu, co musím, ještě něco přidám? Věrohodná by byla, kdybychom udělali to, co musíme, a snažili se to změnit do budoucnosti, abychom toho museli méně. A mluvili jsme tady o poplatcích. Mě by zajímalo, paní ministryně, kdo bude posuzovat tu proporcionalitu, jak jste říkala, že se bude vždy posuzovat. Kdo to bude posuzovat? Úředník územního pracoviště Finanční správy? Kdo konkrétně to posoudí, ten test proporcionality, o kterém jste hovořila, že se to bude vždy, v každém případě, posuzovat? K čemu potřebuje finanční úřad například - a máme poplatníků hodně - například daně z nemovitostí? K čemu potřebuje Finanční správa IP adresu? Nevím sice k čemu, ale musí. U normálního vlastnictví bytu, domu, zahrady, garáže, pár pozemků si neumím představit, jak by mohl dopadnout test proporcionality pozitivně, že to je v pořádku, že to není nadbytečné. Například daně z nemovitosti. Má to na katastru, má tam zapsané majitele, ví, kolik se má zaplatit. Pošle to a ví, jestli mu ten člověk zaplatil. To by mě fakt zajímalo. A takhle bych mohl pokračovat. Já tomu fakt nerozumím. Proč? Pokud to nechcete jako my, tak se s námi snažte ten zákon změnit, a když nebude vůle u vládní strany, tak ho zamítnout.
A nyní tady nemám žádné faktické poznámky, takže...
Jestli se nemýlím, tak projednáváme novelu, která implementuje evropské právo, a náš správce daně chce mít stejná práva jako zahraniční subjekty. Je to tak. Pokud se nemýlím, tak tato norma je kvůli tomu, aby zprůhlednila toky peněz a udělala trošičku přehled o tom, jak to vlastně vypadá s posíláním peněz mezi Českou republikou, zahraničím a tak dále. Jde prostě o transparentnost a zabránění nějakým daňovým únikům. Je to tak. Proč se tomu tedy bráníme? Všímám si, kdo se tomu brání, kdo tomu brání, kdo to nechce. Rozhodně ne ANO.
Děkuji za faktickou poznámku.
Jedna je víceméně čistě formální, ale chci jenom poukázat na jistou míru absurdity vládnutí vlády v demisi, a posléze bych se dostal k návrhu zákona jako celku. Ministr Pelikán tady v tuto chvíli není, ale jestli si všichni vzpomenete, tak bylo řečeno i ve zprávě pana zpravodaje, že vláda zaujala k věci souhlasné stanovisko s tou drobnou pochybností, že pravděpodobně je návrh zákona protiústavní. Mně přijde toto naprosto, naprosto absurdní a nebývalé. Ministerstvo financí řekne: No samozřejmě by se nám hodilo do státní kasy vybrat nějaké peníze více na daních, ale upozorňujeme, že ten návrh je protiústavní... A na základě toho ministr spravedlnosti navrhne vládě souhlasné stanovisko. Tak se pak ptám, proč tady takovou vládu máme. Pak nám takové stanovisko má sdělit vedení, předsednictvo politické strany nebo politického hnutí ANO. Řídí se jenom politickým hlasováním. Já vás všechny velmi varuji. Vzpomeňme si na Fierlingera, Plojhara a mnohé další, kteří si je nakláněli taky, a jak pak skončili. Tolik k té proceduře projednávání. Já myslím, že v průběhu druhého čtení mu můžu velmi přesvědčivě doložit, že o žádné neoprávněné zisky nejde, a věřím tomu, že se pak přikloní k tomu, že žádné zdanění existovat nemá. Ale chápu, že jako nové politické hnutí zejména SPD nemá úplně představu o tom, co se tady kolem církevních restitucí odehrávalo. Já už jsem to tady jednou citoval v minulosti. Ta věta je bohužel naprosto nesmyslná. Minimálně od té doby do schválení uplynulo dalších pět let. A bylo řečeno ano, aby přestala tato pochybnost, zda nejsou přeceněné zemědělské a lesní porosty, tak tyto zemědělské a lesní porosty prostě vydáme. Pokud je vydáme, tak se možná vydá majetek za menší než odhadovanou částku, těch 81 mld. majetku, která byla vydávána. A já už jsem na to předsedu vlády upozorňoval. To by bylo takové přecenění, které jsme snad v historii českých zemí nezažili. Takže jenom k tomuto, proč se domnívám, že částky, které jsou vyplácené, jsou vyplácené správně a spravedlivě. A já teď nebudu zabíhat do toho, že vám to nepochybně Tak já bych ho jenom rád upozornil, že Listinu základních práv a svobod v roce 1991 schválilo Federální shromáždění, ve kterém on byl přítomen. Jestli se nepletu, tak hlasoval tehdy pro Listinu základních práv a svobod. A ta stanovila neutralitu státu vůči církvím a náboženským společnostem - všem - a řekla ona pravidla: každý může vyznávat podle své vůle a svého mínění a budeme posléze uznávat církve. Jeden z důvodů, proč se tolik spěchalo na to, abychom dokončili církevní restituce v roce 2012, kromě toho, že tady tehdy nebyli, jak připomněl Ondřej Benešík, lidovci - když tady jsou lidovci, tak se to schválit nedá, tak tehdy tady nebyli, tak byl jediný čas a šance nějaké rozumné vyrovnání schválit. A to byla jedna z podstatných věcí, kterou jsme chtěli vyřešit. Odvažme to, co udělal komunistický režim, že platí všechny církevní představitele všech církví, které uzná.
Děkuji.
To adjektivum neukázněné si nedovolím použít. Ne, ne, já tu nit zase najdu, nebojte se, žádnou obavu nemějte. Ano, je to tam - ty žumpy, které se vyvážely na pole pomocí automobilu, jehož název také známe a jehož běžný lidový název bych si tady nikdy nedovolil použít. Prostě to už možné nebude. Co s nimi bude, to také nikdo neví. Já myslím, že v tom zákoně musí zůstat. Takže ten paragraf 38 odst. 8 nebudu předkládat. Prostě i tohle to pak ty čističky zatěžuje. Čili to jsou moje čtyři návrhy, které jsem tady zdůvodnil, a dovolím si v podrobné rozpravě se k nim potom přihlásit. Děkuji za pozornost.
Děkuji, pane poslanče. Nyní je na řadě se svým vystoupením v obecné rozpravě pan předseda Bartošek, připraví se paní poslankyně Krutáková.
Týká se pozměňovacího návrhu, který je uveden v systému pod číslem 382 a týká se vstupu do prvního ochranného pásma. To neplatí pouze pro osoby, které mají právo vodu z vodního zdroje odebírat, a u vodárenských nádrží pro osoby, které tato vodní díla vlastní. V prvním ochranném pásmu vodních zdrojů se běžně nacházejí pozemky jiných osob, než je výše uvedeno, například lesní pozemky. Vlastníkům je pak upřeno základní právo obhospodařovávat svůj majetek. Současně znění zákona pak neumožňuje vstup do prvního ochranného pásma ani orgánům státní správy a státní moci. Z tohoto důvodu navrhuji, aby text byl doplněn o osoby při výkonu práv a povinností stanovených zákonem, v závorce oprávněné osoby. Text v plném znění je uveden v systému.
Děkuji.
Na základě této skutečnosti má být zavedena dvoufázovost hodnocení možnosti zhoršení či nedosažení dobrého stavu záměrem dotčeného vodního útvaru. Posouzení, zda dojde, nedojde ke zhoršení či nedosažení dobrého stavu a následné udělení či neudělení výjimky.
Já poprosím všechny poslance a poslankyně, aby se přihlásili. A než se nám počet ustálí, tak tedy opakuji, že až se nám počet ustálí, budeme hlasovat o námitce...
Vážení kolegové. Pan Benešík skutečně nepostupoval v souladu s jednacím řádem. On nezpochybnil hlasování.
Já se omlouvám, pane místopředsedo bez příplatku za funkci místopředsedy. Pan poslanec Hájek vznesl námitku proti vašemu postupu. O tom by se mělo hlasovat bezodkladně. Nějak rozhodneme. Poté, až rozhodneme o námitce pana poslance Hájka, se můžeme vrátit k návrhu pana poslance Benešíka. Pokud pak rozhodneme o návrhu pana poslance Benešíka, můžeme případně opakovat hlasování. Takhle jednoduché to je.
Já tedy sleduji vzájemný dialog a mám za to, že návrh pana kolegy Hájka byl ale obsahově v tom smyslu, že ten návrh byl nehlasovatelný, protože ani nebylo zpochybněno hlasování, tak jsme nemohli hlasovat o námitce. Bylo by dobré, kdyby upřesnil pan Hájek. Já jsem to obsahově vnímal jinak jako posluchač tady v rohu, tak bych poprosil kolegu Hájka, ať se k tomu vyjádří.
Doufám, že všichni vědí, o čem budeme hlasovat. Bude se jednat o hlasování číslo 32, které tímto zahajuji.
Moje hlasovací zařízení prostě nefungovalo. V tomto hlasování hlasovací zařízení fungovalo, v tom hlasování, které jsem ne úplně v souladu s jednacím řádem zpochybňoval, nefungovalo.
Já také děkuji za upřesnění. A budeme tedy hlasovat o námitce o předchozím hlasování. Já zahajuji hlasování. Námitka byla přijata. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Usnesení bylo přijato. Budeme tedy meritorně jednat a hlasovat...
A vy jste se to už naučil, jak řídit schůzi? Nechte si své nemístné poznámky, nebo navrhnu vaše vystřídání. Já jí chci poděkovat, že reagovala na část mých dotazů, ale ty klíčové dotazy pominula a odpovědím se vyhnula.